Toto je vše ze zpravodajské zprávy.
Děkuji. Jako první vystoupí v zastoupení předsedy poslaneckého klubu s přednostním právem paní poslankyně Jana Černochová a následně se připraví opět s přednostním právem, navíc písemné přihlášky jsou to, pan předseda Miroslav Kalousek.
Děkuji, pane místopředsedo. Krásné odpoledne, dámy a pánové, vážení členové vlády. Takže pokud bude tato vláda více socialistická, což si myslím, že už možná ani nejde, než tato vláda, tak aby přidávala ještě více finančních prostředků a projídala rozpočet, tak jako jsme toho svědky. K těm pozměňovacím návrhům. Dovolte mi, abych se...
Já vás poprosím o klid v jednacím sále.
Dovolte mi, abych se přihlásila k pozměňovacím návrhům. Dovolte mi stručně odůvodnit. Asi vás to nepřekvapí, něco podobného jsem navrhovala i loni.
Takže vás znova chci ještě požádat o to, abyste umožnili paní poslankyni se vyjádřit.
UNESCO se v uplynulých letech stalo opakovaně předmětem politizace a jeho jméno a kredit byly zneužity k šíření protiizraelské propagandy. Výkonná rada UNESCO ve svých rezolucích opakovaně popřela židovské, ale i křesťanské vazby na svatá místa v Jeruzalémě.
Prosím, máte slovo.
Děkuji vám, pane předsedající. Vážené dámy a pánové, já bych jenom v krátkosti zopakoval stanovisko hnutí SPD.
Já vám děkuji. Pan poslanec Jan Zahradník. Připraví se pan poslanec Skopeček.
Je to vlastně vzhledem k celému státnímu rozpočtu setina promile. První návrh se zabývá financováním nevládních neziskových organizací. Je tam vždycky porovnání, jak byly tyto činnosti financovány v loňském návrhu, v loňském státním rozpočtu, a jak tomu je letos. V návrhu rozpočtu pro rok 2020 tyhle částky uvedeny nejsou. Kam tyto peníze navrhuji přesunout?
Tím pádem sektor školství se stává, co se týče výše platů, absolutně nekonkurenceschopným, a je třeba tedy finanční prostředky zásadně navýšit, a to proto, že v současné době jediným reálným benefitem pro učitele je právě navýšení platů. Vychovávají budoucí generace, čili je potřeba, aby tito lidé byli opravdu kvalitní. Tak tedy doufám, že ve třetím čtení podpoříte buď náš návrh, nebo jiný z návrhů, které zde v Poslanecké sněmovně budou. Všechny tyto čtyři pozměňovací návrhy se týkají rekonstrukce a navýšení kapacit mateřských a základních škol. Odůvodnění, proč navyšujeme finanční prostředky do čtyř dotačních titulů, ať už na mateřské, či základní školy, je následující. Léta upozorňujeme na to, že v oblasti mateřských a základních škol je obrovský nedostatek. Samozřejmě že je to v lokalitách v okolí velkých měst, ale v současné době - My takové analýzy máme a myslím, že s kolegy z jiných stran se o to velmi zajímáme a navštěvujeme starosty a ty částky jdou opravdu do miliard korun. Nicméně dotační titul na Ministerstvu financí končí. V těchto velkých nových školách nejsou místa pro děti z jiných obcí a tyto obce také musí stavět nové školy, prostě to je realita. Z toho důvodu navyšujeme a prodlužujeme tento dotační titul do roku 2021, tak aby byl čas na provedení analýzy a neztratil se další rok o 300 mil. korun. O 300 mil. korun s tím, že je potřeba dát peníze, protože v tomto dotačním titulu budou financovány v příštím roce pouze žádosti, které již byly vyhodnoceny a podány, a nové žádosti nebudou uspokojeny. Jak jsem zaznamenala, tak pan premiér na svém profilu a i dnes na tiskové konferenci zmínil, že byl v jedné z mateřských škol v Praze a že se tam dozvěděl, že je nedostatek míst v mateřských školách, a že jsou tedy rodiče nespokojeni.
Informuji vás o tom, že díky předchozím rozpočtovým restrikcím zejména na počátku tohoto desetiletí byla u Policie České republiky postupně snižována záloha munice, která vždy zabezpečovala krytí nepředvídatelných zvýšených potřeb výcviku a rovněž sloužila jako pojistka pro případ, že dojde k prodloužení dodacích lhůt dodávek v rámci veřejných zakázek. Tato systematizace je průběžně naplňovaná. Ale podle zprávy, kterou mi poskytlo Ministerstvo vnitra, v letošním roce bylo za balistiku utraceno pouze 50 mil. korun, protože se nedaří některé soutěže dotáhnout do zdárného konce. Balistická ochrana je tedy primárním prostředkem, který může ochránit život a zdraví každého policisty. Děkuji vám za případnou podporu a za pozornost.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Dobrý den, kolegyně a kolegové. Pozemkové úpravy řeší komplexně vodní i větrnou erozi v krajině, protipovodňová opatření. V případě pozemkových úprav se tedy jedná o prvek, který přispívá k ochraně životního prostředí a k jeho zlepšování, reaguje na společenský a ekonomický vývoj a na vývoj klimatu v naší zemi.
Omlouvám se.
A nyní tedy vystoupí pan poslanec Stanislav Blaha a připraví se paní poslankyně Olga Richterová.
Vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegyně, kolegové, máme se dobře, máme se nejlíp v historii, naše země předbíhá ostatní a jde pořád nahoru. Přesně taková tvrzení znějí stále častěji z úst premiéra Andreje Babiše. Jedna věc je ale nezpochybnitelná.
Právě jsem vás všechny odhlásil a poprosím vás, abyste se přihlásili svými kartami, případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Dnešní jednání bychom měli zahájit projednáváním bodů z bloku třetích čtení, u kterých byly splněny zákonné lhůty. Tak. Ptám se, zda v tento okamžik má někdo k pořadu schůze.
Je zítra na pracovní cestě. Děkuji.
Já jsem si to snad poznačil správně. Tak. Nikoho nevidím, budeme tedy hlasovat o tomto návrhu. Není námitky, že bychom hlasovali jedním hlasováním o obou návrzích pana poslance Chvojky? Takže budeme hlasovat o přesunu dvou bodů v rámci bloku smluv dle návrhu pana předsedy Chvojky. Ptám se, kdo je pro? Otevírám bod S náhradní kartou číslo 20 hlasuje pan poslanec Bartoš. Já se zeptám, jestli paní navrhovatelka má zájem o vystoupení před otevřením rozpravy, či nikoli. Paní ministryně má zájem o krátké vystoupení. Prosím, máte slovo.
Dobrý den, dámy a pánové. Dovolte, abych stručně připomněla hlavní body návrhu novely některých zákonů v oblasti regulace podnikání na finančních trhu. Důvodem předložení této novely je zejména potřeba adaptovat právní řád na nařízení Evropské unie o prospektu. Prospekt je informační dokument, který se povinně zpracovává při veřejném nabízení cenných papírů a jehož účelem je, aby potenciální investoři měli k dispozici všechny potřebné informace pro rozhodnutí, zda cenný papír koupí. Právní úprava prospektu je dosud obsažena v zákoně o podnikání na kapitálovém trhu. Nově bude prospekt upraven přímo použitelným evropským nařízením.
Na tom chci ukázat, jak efektivní může ta pomoc být, když je rychlá. To je jedna skupina. A potom samozřejmě jsou situace, kdy bez nějakého doprovázení řada lidí bydlení není schopna zvládnout. To samozřejmě tak je a pracují s tím všude ve světě. Jde o to, že vláda vyhlásila program Výstavba.
Kolegyně, kolegové, členové vlády, chtěl bych se přihlásit k pozměňovacímu návrhu, který je v systému pod číslem 3795, je to pozměňovací návrh, který podáváme společně s paní kolegyní Kateřinou Valachovou. Tímto tempem by tak vznikl na splnění vládního závazku v roce 2021 enormní nárok na rozpočet a v návrhu rozpočtu na rok 2021 by bylo potřeba skokově uvolnit významnější objem finančních prostředků. Podíl státního dluhu na HDP rovněž vykazuje klesající tendenci.
A pan premiér Andrej Babiš se omlouvá do konce jednacího dne z pracovních důvodů.
Pokusím se rychle okomentovat také dva pozměňovací návrhy, které jsem zanesl do systému. První z nich je sněmovní dokument pod číslem 3684 a týká se protidrogové politiky. V rámci té dlouhé diskuse, možná až příliš dlouhé, o daňovém balíčku tady na půdě Poslanecké sněmovny jsme slyšeli ten zásadní argument vlády, že je potřeba zdanit hazard, že je potřeba zdanit tvrdý alkohol právě z toho důvodu, aby byly finanční prostředky právě na prevenci patologických jevů, abychom právě s patologickými jevy, závislostí, bojovali. Bohužel se ovšem ukazuje, že byť daňový balíček byl schválen a prostředků do státního rozpočtu touto cestou přiteče samozřejmě více, tak se jednoznačně ukazuje, že finanční prostředky na protidrogovou politiku v České republice jsou naopak snižovány. Odborníci už v tom letošním roce vyjadřovali pochybnosti, zda je možné udržet kvalitní péči v oblasti sociální prevence a prevence kriminality, a pokud se nám nepovede zachovat finanční prostředky alespoň v té výši, v jaké byly v letošním roce, tak je tato kapitola rovněž výrazně ohrožena a jsou ohroženy programy probačních a resocializačních programů pro mladistvé delikventy. Tedy snižovat peníze i přesto, že byl schválen ten avizovaný daňový balíček právě i s argumentací, aby se bojovalo proti závislostem a různým neduhům v této oblasti, tak snižování těchto peněz je prostě velmi nelogické v celé té vládou představované koncepci státního rozpočtu. Proto si dovoluji navrhnout, aby se v této kapitole Ministerstva spravedlnosti, stejně jako tomu bylo v loňském roce, tato částka navýšila, a to o 900 tis. korun. To je obsah mých dvou pozměňovacích návrhů.
Přečtu dvě omluvy. Paní poslankyně Alena Gajdůšková se omlouvá dnes od 19.20 do 20.30 z pracovních důvodů a pan poslanec Antonín Staněk dnes od 18.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů. V rozpravě je přihlášen pan poslanec Holík a připraví se pan poslanec Radek Zlesák.
Navrhuji zvýšit výdaje kapitoly 315 Ministerstva životního prostředí ve specifickém ukazateli ochrana přírody o částku 200 milionů korun. Jako důvod uvádím: Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je boj se suchem a udržení vody v krajině.
Dobrý podvečer. Než pozvu dalšího řečníka, jsou zde omluvenky.
Investice do vzdělávání jsou investicemi, které se netýkají pouze zajištění vzdělávání dětí mateřských, základních a středních škol. Nejenom tato vláda, ale i předchozí vlády a stejně tak i například dohoda o partnerství při financování ve výši 600 mld. z evropských fondů pro toto programovací období vnímá vzdělávání jako strategickou věc, která je přímo souvislá s konkurenceschopností naší země v dalších desítkách let. Proč to zmiňuji? Druhá věc, kterou bych chtěla zdůraznit, je otázka nadtarifních složek. Jako právník bych chtěla upozornit, že už máme patnáctiletou judikaturu Nejvyššího soudu, která nám také říká, že v případě osobních příplatků přiznaných zaměstnanci se jedná také o nárokovou položku, a tato by tedy měla být ředitelům a ředitelkám škol i v případě učitelů a učitelek objemově garantována. Pokud se bavím o nadtarifech, musím tedy zmínit to, proč jsem se přihlásila k pozměňovacímu návrhu a budu se snažit přesvědčit kolegy a kolegyně, abychom ještě rozpočet škol zvýšili. Ty počítají zejména s dvěma věcmi - s profesní podporou učitelů a učitelek a také se snižováním administrativní zátěže ředitelů škol. Toto nejsou pouze pouhé floskule, nejsou to pouhá slova, jsou to věci, které se dají velice přesně z hlediska rozpočtu a nároků učitelů a učitelek rozklíčovat. Třídnické příplatky a specializační příplatky. Vy víte, že o třídnických příplatcích tato Sněmovna diskutuje už dobré dva roky. Proč jsou třídnické příplatky důležité a proč je špatně, že na ně nemáme stále finanční prostředky, ačkoliv to programové prohlášení vlády předpokládá? Je to proto, že třídnické příplatky rozhodně nejsou na zbohatnutí. Pro vaši informaci, aktuální stav je plus minus 500 korun hrubého napříč republikou. Souvisí s tím také čas učitelů, reálný čas učitelů a samozřejmě zaplacený čas učitelů a učitelek na komunikaci s rodiči. O tom také rádi mluvíme, jak mají učitelé a učitelky komunikovat s rodiči a jak si rodiče přejí více a více komunikace s učiteli a s učitelkami a komunikace o vzdělávacích cestách svých dětí. Minulý rok jsem neúspěšně prosazovala pozměňovací návrh na zvýšení třídnických příplatků tak, abychom alespoň zajistili jejich plošné zvýšení na tisíc korun, aby ředitelé a ředitelky škol tyto možnosti měli. Pokud byste si přečetli stena všech zúčastněných včetně Ministerstva školství, bylo slibováno, že již příští rok, v roce 2020, se dočkáme. Co se týká specializačních příplatků, zase je to takové tajemné slovo. Specializační příplatky opět souvisí s profesní podporou učitelů.
Opět velmi jednoduchá procedura. Prosím, pane zpravodaji.
Je to pozměňovací návrh, který říká, že Stanovisko garančního výboru k tomuto návrhu je souhlasné.
Stanovisko navrhovatele? Návrh byl přijat. Kdo je proti? Usnesení bylo přijato. Tím jsme se vypořádali s třetím čtením tohoto návrhu. Všem vám děkuji a budeme pokračovat dalším bodem.
Hlavním cílem předkládaného návrhu zákona je především revize právní úpravy taxislužby a provedení některých dílčích změn v dalších oblastech upravených zákonem o silniční dopravě. Právní úprava taxislužby se ale zároveň doplňuje o některé instituty, které povedou k lepší ochraně a vymahatelnosti práv zákazníků taxislužby. Dále se zavádí nový způsob označování vozidel taxislužby tak, aby i vozidla, která nebudou vybavena střešní svítilnou, byla jednoznačně identifikovatelná jak pro zákazníky, tak pro samotné kontrolní orgány. Tímto novým identifikátorem bude evidenční nálepka vozidla taxislužby, kterou budou vydávat dopravní úřady a kterou bude muset být označeno každé vozidlo, kterým bude provozována taxislužba. Zcela se vypouští možnost obcí stanovit řidičům taxislužby povinnost prokázat zkouškou znalosti místopisu, obsluhy taxametru a příslušných právních předpisů. Mimo oblast taxislužby se ve prospěch adresátů právní regulace upouští od povinného označování velkých vozidel obchodním jménem podnikatele v silniční dopravě a dochází k dílčím změnám v úpravě povinností při přepravě nebezpečných věcí. V návaznosti na samotné poznatky z aplikační praxe se pak provádějí některé další úpravy zákona o silniční dopravě. K návrhu zákona byla uplatněna celá řada pozměňovacích návrhů.
A nyní s přednostním právem, zatím poslední přednostní právo, pan ministr kultury Lubomír Zaorálek, a připraví se tedy pan poslanec Vít Kaňkovský.
A doufám, že mi budete věřit. Já chci reagovat na vystoupení paní poslankyně Černochové. A bylo to zdůvodněno tím, že existuje údajně zásadní politizace práce UNESCO. Navštívil jsem UNESCO nedávno, jednal jsem s paní ředitelkou Roessler, navštívil jsem generální konferenci UNESCO a rád bych tady řekl, a říkám to s naprostou jednoznačností, že jakákoliv politizace činnosti UNESCO v této chvíli neexistuje. V podstatě přestala. Je to všeobecná snaha a samozřejmě ji podpořila skutečnost, že do konce roku bude platit to, že Izrael a Spojené státy vystoupily ze členství v UNESCO, což možná vám připadá jako strašně zásadní věc, ale já bych to trochu vysvětlil. Zároveň bych vám rád řekl, že Spojené státy už několikrát z UNESCO vystoupily a vždycky se vrátily, abyste taky znali tuhle historii. A také byste měli vědět, že to, že Izrael a Spojené státy vystoupily z členství, tak znamená pouze to, že se neúčastní práce Generální konference a nemohou být voleny do výkonné rady, ale jinak samozřejmě zůstávají ve všech úmluvách, které uzavřely. Mohou dokonce se přihlašovat o další památky, dědictví. To znamená, ony postupují, rozumíte, ve všech těch úmluvách, pouze se neúčastní Generální konference a nemohou být voleny do výkonné rady. Takže abyste si nemysleli, že přestaly fungovat v UNESCO. Tam fungují, nejsou formálně členy. Prostě mi musíte věřit. Díky této nové situaci se podařilo odstranit politické rezoluce, dneska je tam nenajdete, a dokonce si myslím a dokážu tvrdit, že to, co se dneska projednává ve věci památek Palestiny a Izraele, je pojednáváno korektně, nezatěžováno politickými debatami. Takový je současný stav.
Prosím, máte slovo.
Dobré odpoledne. Proto jsme připravili několik variant pozměňovacích návrhů, které dávají možnost dofinancovat tuto potřebnou částku, a já bych velmi apeloval na Poslaneckou sněmovnu, aby tyto návrhy brala vážně. Tedy klub KDU-ČSL navrhuje několik variant. Tolik tedy první pozměňovací návrh, který směřuje k dofinancování sociálních služeb. První z nich podporuje částkou 30 milionů paliativní a hospicovou péči, protože návrh státního rozpočtu pro kapitolu Ministerstva zdravotnictví i přes některé nespotřebované finance z let minulých podle našeho názoru nereflektuje potřeby velmi dynamicky se rozvíjejícího segmentu paliativní a hospicové péče, a jsme přesvědčeni, že je potřeba na potřeby jak podpory kamenných hospiců, tak mobilní hospicové péče a vlastně i obnovy materiálně technické základy hospicové a paliativní péče dofinancovat 30 milionů korun. Zároveň jsme přesvědčeni o tom, že se nejedná o tak horentní sumu, kterou bychom nebyli schopni v tom rozpočtu najít, a myslím si, že i to navržené financování je reálné. I samo Ministerstvo zdravotnictví v kapitole návrhu státního rozpočtu na rok 2020 tuto záležitost připouští.
Sleva na jízdném je určitě něco, co může řadu lidí potěšit. Na druhé straně musí být po čem jezdit, aby se ta sleva dala uplatnit. Takže pokud ubývá železničních tratí a ty tratě nejsou elektrifikované, pak je těžké slevu na jízdném využívat. Myslím si, že pokud by se podařilo tyto tratě opravit, zprovoznit a pomocí mého pozměňovacího návrhu posunout, zmodernizovat, tak pak je logické, aby na nich byla uplatněna sleva na jízdném. Ministerstvo práce a sociálních věcí schopno v příštím roce nic uplatnit, protože bude řešit problémy spojené s elektronickou neschopenkou, což ho totálně zaměstná a ochromí. Tyto variantní pozměňovací návrhy dávám z toho důvodu, abyste mohli zvážit, z které kapitoly je nejvhodnější ty peníze přesunout. Já jsem našel tři vhodné. Velmi rychle a stručně vysvětlím, proč zrovna sokolovny. Sokolovny jsou specifické v tom, že jsou to současně kulturní a sportovní zařízení. Proto pokud žádají o dotace jedno z obou ministerstev, tak nikdy ty dotace nemohou být kryté v plné výši. Ty sokolovny z těchto důvodů chátrají. A vzhledem k tomu, že v mnoha místech zůstaly sokolovny jedním z posledních center, kde se nejenom organizují sportovní aktivity, ale i kulturní aktivity a spolková činnost, tak jsem si dovolil dát tyto dva pozměňovací návrhy, které jsou poměrně nízké. Tak to je za mě vše. Doufám, že aspoň některý z těch pozměňovacích návrhů se dočká vlídného oka jak koaličních, tak opozičních poslanců a nějakých hlasů, nebo bude zvážen v příštím státním rozpočtu.
Děkuji. Pan poslanec Vojtěch Munzar, připraví se pan poslanec Hrnčíř. Prosím, máte slovo.
Jedná se o ten nešťastný a podle mě i nedůvěryhodný přístup Ministerstva průmyslu a obchodu ke státním strategickým rezervám. Protože rezervy, paní ministryně, se mají v době ekonomického růstu tvořit, a nikoliv se jich zbavovat, prodávat a ty peníze utrácet. Myslím si, že si za svou činnost, za svůj čas a za svou aktivitu toto zaslouží. Existoval v rámci Ministerstva životního prostředí, v rámci tohoto programu podprogram, který zabezpečoval výsadbu stromů právě třeba v malých obcích. Bohužel v roce 2014 ten podprogram už dále nebyl aktivní a já si myslím, že bychom ho mohli znovu zaktivovat. A k tomu jsou určeny tyto prostředky.
Pěkné odpoledne, vážení kolegové. Krátce se ho pokusím zdůvodnit, byť skutečně pouze krátce díky hlasové indispozici. V důsledku toho by pak utrpěla i kvalita ochrany zdraví většinové populace před infekčními nemocemi, jako žloutenka či HIV. Naopak cílem našeho pozměňovacího návrhu je vrátit prostředky na dostatečnou úroveň, aby mohla být zajištěna nezbytná péče v rámci tohoto programu a rizika pro všechny obyvatele České republiky dále nerostla.
Děkuji. Prosím, pane poslanče.
Hlásím se tímto k pozměňovacímu návrhu, který je nahraný jako dokument číslo 3828, a rád bych ho krátce zdůvodnil. Kromě toho bych rád připomenul, že rozvojová spolupráce má smysl. Je také plně v souladu s humanistickou a lidskoprávní tradicí české zahraniční politiky. Navíc je dobré si uvědomit, že rozvojová pomoc není přínosná jen v daném místě. Můj pozměňovací návrh toto pouze napravuje.
Také děkuji. A nyní prosím pana poslance Ferjenčíka do podrobné rozpravy, připraví se pan poslanec Kobza. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych představil některé pozměňovací návrhy, které předkládám za klub, některé za sebe, a dvě doprovodná usnesení.